Ale já to nevím teda.
Tak nemám nikoho přihlášeného v obecné rozpravě ani s faktickou poznámkou. Podívám se po sále, jestli někoho nevidím. Zeptám se na případná závěrečná slova. Není zájem. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím nikoho. Budeme hlasovat o přikázání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Návrh byl přijat.
Dále oblast sociálního pojištění, neboť bez výslovné úpravy nelze předpisy v oblasti sociálního pojištění vztáhnout na evropské pověřené žalobce. A dále adaptaci trestního řádu tak, aby v souladu s nařízením evropští pověření žalobci i evropští žalobci měli k dispozici stejné prostředky jako vnitrostátní státní zástupci a měli možnost získávat veškeré relevantní informace ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako státní zástupci. Vedle změn, které souvisí s uvedeným úřadem, návrh obsahuje změny trestního zákoníku, které jsou předkládány za účelem zajištění slučitelnosti českého právního řádu se směrnicí. Do tohoto data by tedy měla být přijata příslušná adaptační legislativa. Věřím proto, že předložený návrh zákona podpoříte a umožníte tak, aby Česká republika dostála svým mezinárodním závazkům. Děkuji za pozornost.
Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, co je předmětem a meritem této novely, tady docela podrobně bylo představeno v prvním čtení, pokud se nepletu, ještě s panem ministrem Kněžínkem, a teď to dobře zopakovala i paní ministryně Benešová. Ale nerad bych tady vládu plísnil, protože bohužel my poslanci nejsme na tom lépe.
Prosím.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi hned v úvodu říct kategorické ne zákonu, který zavádí v České republice institut evropského žalobce. Plat českých evropských žalobců bude totiž dvojnásobek platu nejvyššího státního zástupce, což znamená 290 tisíc korun měsíčně plus náhrady. Takže už to si myslím, že svědčí o tom, že naše hnutí SPD v žádném případě s tímto nemůže souhlasit. Ale pojďme k tomu principu, proč s tím nesouhlasíme. Jak uvedla šéfka Vrchního státního zastupitelství v Praze Lenka Bradáčová, evropští žalobci budou dohledovým orgánem nad regionálními státními zástupci, kteří budou nadále aplikovat naše právní předpisy. Paní doktorka Bradáčová dále výslovně upozornila, že ztratí suverenitu, a to tím, že budou podléhat evropskému žalobci. Podle důvodové zprávy bude mít evropský žalobce dle návrhu velmi úzkou působnost. Zneužití dotací, tedy dotační podvody, ovšem už po léta postihuje český trestní zákoník. Připomenu, že činy, které by žaloval evropský žalobce, by musel žalovat u českého soudu a podle českého práva. Jak jsem řekl v úvodu, cíl návrhu je jasný. Evropská komise obdržela od vnitrostátních parlamentů členských států údajně 13 tzv. odůvodněných stanovisek, ve kterých státy poukazovaly na rozpor návrhů se zásadami subsidiarity a proporcionality. S návrhem opatrně vyslovují nesouhlas i někteří státní zástupci. Podobu evropského veřejného žalobce kritizovala také vedoucí vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Proč to všechno? Co komu ku prospěchu? Jakkoli Evropská komise páchá nebetyčné hlouposti, není dobré Bruselany podceňovat. Jen hodně naivní člověk si může myslet, že to je nějaký konečný návrh, kterým vše končí. Evropský žalobce je první krok k odstranění institutu národních státních zástupců, přesně jejich podřízení Bruselem vedeném centrálnímu úřadu.
Nebylo to tak, že bychom chtěli napadat vás. A on se to snažil řešit s tím nejpovolanějším, protože ta dohoda byla s paní ministryní Maláčovou. Takže se snažil dovolat marně paní ministryni. Kdyby se jí dovolal, vůbec to tady neřešíme. To je celé.
Já opravdu poprosím o klid v sále, abychom se nemuseli překřikovat.
Já se omlouvám. Doufám, že tu diskuzi ještě více nerozjitřím.
Necítíme to asi stejně, pane kolego. Revokace možná je, ale pak zbývá to B, to bychom ten bod neměli zařazený vůbec. Dobře. Tam máme pevně zařazený, v tuto chvíli, bod. Všichni víme, o čem hlasujeme - revokujeme hlasování o zařazení vratky senátní za třetí čtení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro revokaci. Konstatuji, že došlo k revokaci. Návrh byl přijat. Já vám děkuji. Poprosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Jan Bartošek.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
Tento parlament se v posledních letech již víckrát vyslovil proti různým novodobým formám antisemitismu. Tady mi dovolte, abych zdůraznil, že Izrael je samozřejmě kritizovatelným, může a musí být kritizován tak jako každý jiný stát na světě. Ale tady je důležité zdůraznit - pouze jako každý jiný stát. Ne nesrovnatelně více, jak se to v případě Izraele v naprosté většině děje. Jedna z nejnižších, a to jak v evropském, tak i v globálním měřítku. V souladu s tím faktem se u nás BDS kampaň stále ještě nijak zásadně neprojevuje. I zde jsou však jedinci, kteří se ji snaží iniciovat. Většinou se pohybují na radikálním okraji společnosti, a jejich reálný dopad je zatím proto poměrně mizivý. To v žádném případě neznamená, že bychom měli usínat na příslovečných vavřínech. V prvé řadě i u nás dorůstají další generace, které nemají žádnou přímou zkušenost se zločinným režimy, a proto jsou náchylnější k tomu přijímat radikální rétoriku. Jsme nedílnou součástí Evropské unie a jako takoví máme i svůj díl evropské zodpovědnosti a samozřejmě i zodpovědnosti globální. Jsem si velice dobře vědom toho, že toto přirovnání, které jsem uvedl, je výsostně nekorektní a neodpovídá současné realitě. Použil jsem jej však proto, abych takto natvrdo připomenul jednu základní skutečnost: každé, i malé zlo, když se nechá být, má vždy tendenci nekontrolovatelně růst.
Dobrý den, kolegyně, kolegové. Jménem poslaneckého klubu SPD mohu říct, že všichni jeho členové podporují opravenou verzi novely zákona o důchodovém pojištění, která navyšuje starobním důchodcům, kteří důchod pobírají 25 let a více, o dalších tisíc korun. SPD i já osobně dlouhodobě usilujeme o co nejrychlejší a významné zlepšení příjmové a existenční situace starobních a invalidních důchodců, zejména těch jejich skupin, které jsou v tomto ohledu nejohroženější a kterým se objektivně žije nejhůře. Tento návrh přijat nebyl, a to hlavně kvůli nesouhlasu stran, které se jinak deklarují jako levicové a sociálně orientované. A samozřejmě znovu zdůrazňuji špatnou situaci invalidních důchodců. Proto plně vítáme pozměňovací návrh, který by umožnil zlepšení mnohdy opravdu velmi tristní situace alespoň těmto penzistům, aby jim pomohl vrátit důstojnost do příslovečného podzimu jejich životů. Velmi často jde o osoby, které velkou část svého disponibilního důchodu musí věnovat na prostředky životně nutné zdravotní péče a léčby. O osoby, které bez dávek sociální podpory či pomoci nejsou schopny hradit náklady na bydlení. O osoby v dluhových, či dokonce exekučních pastech. Hovořit v souvislosti s tímto návrhem o přílišné zátěži státního rozpočtu je neuvěřitelné chucpe, zejména z úst reprezentantky strany označující se za sociálně demokratickou. Tato reprezentantka paní Maláčová, která je současně ministryní práce a sociálních věcí, dokonce prohlásila, že tento senátní návrh je nepřijatelný i proto, že by mnoho lidí motivoval k předčasnému odchodu do důchodu. To je opravdu výrok z oblasti tragikomedie. Představa, že davy dnešních padesátníků začnou bez ohledu na současnou výši svého příjmu hromadně odcházet do předčasných důchodů proto, aby se jim měsíční důchod zvýšil o tisíc korun ne v 85, ale třeba v 83 letech, je více než úsměvná. A toto tvrzení je také v podstatě vůči mnoha lidem urážlivé, pokud bylo myšleno skutečně vážně. Kolegyně a kolegové, podpořte také prosím jako my naše nejstarší seniory, kteří celý život poctivě pracovali a vychovávali děti.
Děkuji. Tak, pane poslanče, máte slovo.
Jak už tady zaznělo z úst kolegy senátora Miloše Vystrčila, senátoři stejně jako poslanci napříč politickým spektrem podpořili vládu a vyslovili souhlas s tímto předloženým návrhem na zvýšení důchodů. V praxi by to pomohlo více než 140 tisícům seniorek, které vychovávaly děti v době socialismu, odcházely do důchodu dříve a jejich celkově nízké výdělky jim neumožnily dosáhnout na důstojné penze. Tehdy i nyní jsme chtěli pomoci jasně ohraničené znevýhodněné skupině seniorek, na které vláda při stanovení věkové hranice 85 let jako podmínky pro čerpání vyššího důchodu zapomněla. Poslanecké sněmovny poděkovat kolegům senátorům za jejich věcný přístup a podporu a za to, že návrh občanských demokratů vyslyšeli. Dovolím si proto ještě několik slov, abych takovým poznámkám předešel a náš postoj blíže vysvětlil. S důchody se to má podobně jako s podporou rodin. Ta dnes není otázkou pravicovou, nebo levicovou, ale v České republice je to otázka přežití. Stejně tak není rozdíl mezi pravicí a levicí, když přijde řeč na podporu a zajištění důstojného stáří našich rodičů a prarodičů. Protože o zajištění důstojného stáří pro své občany musí usilovat každá vláda bez rozdílu. Jde o drobnou a dílčí úpravu, která jednoduchým způsobem pomůže napravit jednu konkrétní nespravedlnost našeho českého důchodového systému. Oproti tomu tento návrh může těm nejpotřebnějším pomoci okamžitě. Je to rychlá okamžitá pomoc a řešení dílčího problému českého důchodového systému.
Právní úprava by dle našeho názoru měla reagovat na letošní zvýšení minimální mzdy a na připravované nové zvýšení od 1. ledna příštího roku. V souvislosti s jejím růstem mohou vyplynout zvýšené náklady zaměstnavatelům zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením. Jistě se shodneme, že by to byl velmi nežádoucí jev. Zvyšování minimální mzdy lze vnímat jako pozitivní krok k zlepšení životních podmínek zdravotně postižených osob. Z těchto důvodů poslanecký návrh na zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce podporuji.
V obecné rozpravě máme zatím pět přihlášek. První v pořadí je paní poslankyně Tereza Hyťhová.
Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych se jenom v krátkosti chtěla vyjádřit k tomuto bodu a chtěla bych říct stanovisko SPD. Takže to za nás, to za mě. Já myslím, že jsem to v krátkosti řekla, a děkuji za pozornost.
Děkuji vám. Prosím, máte slovo.
Vím, jak to tady bylo, už to nebudeme otevírat. Vím, že na počátku tohoto volebního období tady ta snaha byla, nebyla však nakonec úspěšná. To je první otázka. Tak proto já jsem vnímala to, že říkáte, paní ministryně prostřednictvím předsedajícího, že do příštího roku se to také promítne pozitivně. Ale mně jde spíše o ten výhled a ještě i dalších let, abychom tady opravdu nezpůsobovali těmto zaměstnavatelům problémy v dalších letech. Takže tolik dva doplňující dotazy k této problematice. Jinak za nás podpora této novele.
Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Kaňkovský, připraví se paní poslankyně Dražilová.
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milí kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se jako spolupředkladatel tohoto tisku také krátce vyjádřil k dnes projednávané novele zákona o zaměstnanosti. To si myslím, že je velká chyba. My všichni vnímáme, že navyšování minimální mzdy má i na zdravotně hendikepované svůj pozitivní vliv. Já to považuji za chybu. Dneska máme samozřejmě šanci to posunout dál, ale musím navázat na to, co tady říkala už paní kolegyně Gajdůšková, co tady řekla paní kolegyně Pekarová a další.
A vy jste ji měli, mohli jsme se tam sejít jako dvě ženy, dvě silné ženy, jedna předsedkyně výboru, jedna ministryně obrany. Vy jste si ji sami odvolali a navrhli jste někoho jiného. Já to nehodnotím. Já jsem ta poslední, která by nechtěla podporovat ostatní ženy. Na druhou stranu prosím, zkuste se podívat na kandidátní listiny a na výsledek voleb. Jsme směšní.
Prosím.
A teď tady pomíjím tu historii, že jsme tady měli předsedkyni Sněmovny, ctěnou kolegyni Miroslavu Němcovou, stejně tak jako Libuše Benešová byla předsedkyní Senátu. Jestli vás operuje žena, nebo jestli vás operuje muž? Přece jde o to, jestli to je kvalitní odborník. A mně je úplně jedno, jestli to je žena, nebo muž. Skutečně tady opakuji, nebuďme v tomto směšní. Opravdu prosím, nechme tyto debaty o nějakých nesmyslných kvótách, nepatří to sem.
A jako další paní poslankyně Maříková, poté paní poslankyně Válková a poté jako poslední v tuto chvíli paní poslankyně Hyťhová. Prosím. A prosím paní poslankyni Válkovou.
Milé kolegyně, milí kolegové, úplně ráda budu směšná, protože se mi podařilo vyvolat tady trošku diskuzi a myslím si, že i ta něco říká. A já nepatřím mezi feministky, které by byly známé nějakou genderovou rétorikou. Ale chci se právě na to dívat objektivně a vyváženě. A takhle jsem se na to dívala vždycky. A budu stále svoje názory prezentovat. Takže napomínání, že o tom přece nebudeme mluvit, abychom nebyli směšní, to neberu od nikoho z vás.
Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Hyťhová, poté paní poslankyně Černochová, pak pan poslanec Luzar.
Já jsem chtěla jenom jako žena říct, že tahle debata mi taky přijde zvláštní. A věci, které se takhle tlačí, jak to tady přednesla paní poslankyně Válková, si myslím, že nejsou dobré. Já za sebe můžu říct, že jsem taky žena, myslím, že tady je žen dost. Ale byla jsem například lídryní kandidátky a rozhodně jsem si nikdy nevšimla, že by mě někdo diskriminoval, a ani se tak necítím. A nikdo ani nevnímal, jestli jsem žena, nebo muž, jestli tam má být muž, nebo žena. A měli bychom se zabývat jinými věcmi. Tak to je můj názor.
Já také děkuji. A než dostane slovo další řečnice, tak vás seznámím s omluvenkou. Pan poslanec Špičák se nám omlouvá mezi 18. a 19. hodinou z pracovních důvodů.
Já bych si nedovolila ctěnou paní kolegyni Válkovou nazvat směšnou. Já jsem říkala, že jsme směšní, že se o tom tady tímto způsobem bavíme. Protože skutečně ty věci jsou zřejmé. Vy jste mi tady neuměli reagovat, nebo neuměla reagovat prostřednictvím pana místopředsedy na to, jak je možné, že voliči si sami určili, koho chtějí, aby je reprezentoval. Byla spousta žen na kandidátce, přeskočili je muži. Nechme opravdu ten výběr na těch lidech, na těch stranách. Neděje se to. Prostě asi k tomu je nějaký důvod. Asi ty ženy chtějí v těch výborech dělat něco jiného, než aby tady seděly jako ministryně. Nechme skutečně tu společnost existovat, dýchat. A neřešme tady to, jestli někdo z nás nosí sukni, kalhoty, jestli prostě někdo má mít na základě kvóty nějaké výsostné postavení. To pak budeme sklouzávat k tomu, že skutečně - a já si to můžu dovolit říkat - budeme chtít mít na kandidátce ženu, blondýnu a ještě černocha. Já jsem Černochová, neberte to rasisticky.
A v tuto chvíli s faktickou poznámkou pan poslanec Luzar.
Děkuji za slovo. Já si myslím, že předešlá debata bude asi pokračovat v rámci výboru, kdy budeme předložené návrhy řešit. Určitě bude výživná. To jsou drobnosti možná, ale vždycky se potom takové znění zákona dá zneužít. Co se týče stávajícího, ta komise existuje. Ptám se, jak vláda naplnila tyto představy vládních poslankyň na vyváženost této rady. Je naplněna, anebo to až do toho zákona? Čili to jsou všechno otázky, které si řešíme, a měli bychom si asi řešit ne formou zákona, ale formou přístupu k věci, když je na stole. Ale konkrétně k tomu návrhu, který je a proč jsem se přihlásil. Úplně se z toho návrhu vytratily ty první debaty, které ze začátku při návrhu toho zákona byly, a to je zastoupení opozice v dozorčích orgánech. Tady se apeluje na odbornost, zodpovědnost, výběr, ale je tu nezastupitelná role opozice vědět, co se ve státních podnicích děje. Polostátních samozřejmě, dodávám. A pokud by to mělo zůstat pouze v této části, tak se bojím, že opozice z této záležitosti zůstane částečně vyšachována, možná úplně vyšachována. A já si myslím, že to nebude prospívat demokracii a bude to podstatně horší, než kdyby v těch orgánech byly třeba samé ženy nebo samí muži.
A myslím si, že si zaslouží vyšší důchod od prvního dne nástupu do starobního důchodu. Vy chcete pomoci jen ženám po 25 letech ve starobním důchodu. Tato otázka nebyla zodpovězena. A já se ptám, jak budou tyto ženy fungovat těch 25 let s nízkými důchody i přes naše rekordní navyšování.
Nyní se táži na závěrečná slova, zdali máte ještě zájem. Pan senátor? Hlasování číslo 48, přihlášeno 173 poslanců, pro 77, proti žádný. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Přistoupíme k projednávání dalšího tisku a je to bod číslo Paní poslankyně, máte slovo. Omlouvám se, paní poslankyně.
Ještě jednou.